Za loňský rok se zvýšil rovněž počet nehod, které měly za následek úmrtí. K dnešnímu dni bylo evidováno více jak 52 tisíc nehod, a to nás ještě čeká rušný konec léta a samozřejmě také podzim, ve kterém bývá počet nehod rovněž vyšší. Příliš to tedy nevypadá, že by počet nehod se za rok 2019 snížil. Vážený pane ministře, jak to, že nejsme schopni počet nehod snižovat? Můžeme tento trend nějakým způsobem zvrátit? Jaká opatření chystá Ministerstvo dopravy, aby se zvyšovala bezpečnost na silnicích, a tedy se snižoval počet nehod?
Já také děkuji a prosím pana ministra o odpověď.
Z dlouhodobé perspektivy se daří postupně snižovat počet obětí dopravních nehod. V roce 2017 jsme dosáhli historicky nejnižšího počtu obětí na silnicích. V roce 2018 byl nicméně trend negativní. Aktivita směřující ke snížení počtu obětí a těžkých zranění při dopravních nehodách se řídí vládou schválenou Národní strategií bezpečnosti silničního provozu, kterou má za úkol naplňovat nejen Ministerstvo dopravy, ale také další rezorty, kraje, města a další subjekty. BESIP loni vedl s Českou asociací pojišťoven kampaň Nepozornost zabíjí, která varuje před používáním mobilního telefonu za volantem. To je důkazem toho, že Ministerstvo dopravy koná. Možná řada z vás viděla tyto spoty. Spoty k uličce v hlavním zpravodajství nejsledovanějších televizí vidělo zhruba 5 mil. diváků. Rizikové situace na motocyklu ve zpravodajství a na sociálních sítích zaznamenaly zhruba 2 mil. lidí. Letos, to znamená v roce 2019, BESIP vede v Praze kampaň Neskákej mi pod kola, varující před střetem chodce s tramvají. Financuje kurzy bezpečné jízdy v regionech. Tak jako každoročně BESIP zajišťuje dopravní soutěž Mladého cyklisty, které se účastní zhruba 30 tis. dětí ze základních škol. Od července běží na televizních stanicích spoty připomínající bezpečné chování v dopravním omezení. Tady jsou příklady kampaní, které připravujeme. K dispozici je pak na webu i.besip průběžně aktualizovaná mapa dopravních omezení na cestě na Jaderské moře. V oblasti legislativní Ministerstvo dopravy připravilo novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích, která reaguje právě na řadu rizikových faktorů na silnicích. Zpřísňují se sankce za držení telefonu, vysoká překročení rychlosti, řízení pod vlivem alkoholu a drog či za ujetí od nehody. Cílem je také zlepšit informovanost řidičů o stavu jejich bodového konta. Důležité je proto posílit koordinaci činností v oblasti bezpečnosti provozu. Proto jsem obnovil činnost Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu. Chtěl bych říct, že poslední zasedání této rady se konalo před čtyřmi lety. Původní rada měla 25 členů, na základě rozhodnutí vlády z 29. dubna 2019 patnáct členů. Chtěli jsme, aby rada byla skutečně funkční, aby se scházela, aby pracovala. Dále jsem otevřel přípravu nové strategie BESIP na dekádu 2021 až 2030 a zapojil jsem do přípravných kroků i všechny členy této rady.
Děkuji. Bude.
Děkuji za odpověď. Mám odpověď na vaši otázku. Samozřejmě že to není málo. Ale s tím souvisí asi samozřejmě další opatření. Myslím, že s tím souvisí právě obchvaty obcí a měst, které by se měly tedy stavět. Myslím, že ten dotaz tady dneska padl několikrát. Samozřejmě že nám, co máme informace tedy z médií, připadá neuvěřitelné, co se s tímto obchvatem děje. To samozřejmě nechápu.
Děkuji. A prosím pana ministra, jestli má zájem reagovat.
Tak jenom dvě poznámky. Ta první bude stručnější. Ano, výstavba infrastruktury včetně obchvatu je mou prioritou. Intenzivně s ŘSD komunikuji. Intenzivně dohlížím na to, že výstavba probíhá dle harmonogramu. Jezdím na místní šetření, jezdím s panem premiérem na výjezdy. Pak jedeme do Ústeckého kraje.
Uvidíme, jak ten jeden případ. Pokud by mělo být toto nějakou praxí, tak by to samozřejmě bylo nesmírně nebezpečné a varující, ale děkuji za tu odpověď, že se to nezakládá na pravdě. Uvidíme.
Nikoho nevidím. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. Po vlastních zkušenostech vím, že sám jsem se dostal do problémů s bezúplatným převodem od státu - nemovitostí, které bohužel dodnes chátrají, protože o ně zájem není. Je to obec v mém volebním obvodu. Je to malá obec, která je postižena hornickou, respektive důlní činností. Je to státní podnik. Mimochodem, Ústí nad Labem a Radvanice, je to víc jak 200 kilometrů od sebe. Vezměte to tak. Stát to tak nedělá. Stát prostě nabízí pořád, a když bezúplatně, tak neví, co by si řekl za podmínky, neustále je zpřísňuje, že nakonec obec řekne, že za těchto podmínek prostě ať si to ten stát nechá. Ubytování, restaurace, nějakou další alternativní činnost a podobně. My jsme říkali tehdy státním úředníkům, že my umíme ten hotel prodat lépe než oni, umíme ho zabezpečit a umíme té nemovitosti vrátit její užitnou hodnotu, takže bude fungovat. Stát tehdy pochopil, učinil a dopadlo to dobře. Na druhé straně máme středověké vězení v našem městě, které z pro mě nepochopitelných důvodů je státní. Podmínky, které si stát klade, jsou neuvěřitelné. Takže proto jsem tu interpelaci chtěl přednést tady na plénu. Není to tak jednoduchá věc, jak to na první pohled vypadá. Musím se za to omluvit, že jsem obtěžoval ji a její úředníky. Tam to došlo. Jinak chápu odpověď pana ministra, tu nerozporuji. Takže proto ji přednáším tady a byl bych rád, kdybych slyšel názory samozřejmě pana ministra i případně vaše.
Můžeme tedy pokračovat v projednávání.
Toho majetku je tam obrovské množství a samozřejmě i těch různých sporů a transakcí tam probíhají prostě stovky. Od roku 2008 prokazatelně jsme v situaci, kdy stát ví, že to je pro něj nepotřebný a nevyužitelný majetek.
Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku.
To je vlajková loď. I tím třeba vychováváme mladou generaci, která by se na tom mohla zúčastnit.
A pan poslanec Marek Výborný dnes od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.
Vážený pane ministře, já bych vás chtěl interpelovat s problematikou krize v domácí zdravotní péči. Všichni víme, že segment domácí zdravotní péče, tedy terénní ošetřovatelské péče, péče o pacienty v domácím prostředí, je dlouhodobě podfinancovaný. To jistě nepadá na vaši hlavu, protože ten segment je podfinancovaný již dlouhodobě. Nicméně očekával jsem, že v rámci narovnání úhrad, ke kterým se dlouhodobě hlásíte, dojde i k narovnání úhrad právě v tomto tolik potřebném segmentu. Všichni také víme, že segment domácí zdravotní péče, nebo péče v terénních službách, o pacienty v domácím prostředí je výrazným způsobem levnější než péče v nemocničním prostředí. Chci se vás zeptat, pane ministře, jak na to chcete reagovat.
Poprosím pana ministra zdravotnictví o odpověď.
S čím ale nemohu souhlasit, že ten segment je v nějaké zásadní krizi. Naopak, tento segment stabilně roste a v tomto roce roste ještě více a v příštím roce bude růst ještě více než v těch předchozích. K tomu jenom, že skutečně v tomto směru to není tak, že by ten segment trpěl nějakou zásadní podfinancovaností, že by byl nějak škrcen.
Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane poslanče, tak tato problematika, nedávno jsem ji řešila, a to tak, že přísedící se měli původně zrušit podle těch novel, co tam chystáme. Já jsem zastánce toho, že laický prvek do soudnictví patří. Jsou to srdcaři a spíš jsou to prostě odborníci, kteří chtějí přijít mezi lidi a neztratit erudici. Ti to chápou jako především čestnou funkci. A samozřejmě navrhujeme do budoucna, že se jim ty peníze zvednou, ale bohužel, a to mi tady přítomná paní ministryně potvrdí, máme v současné době jaksi pokrácené rozpočty. Takže nelze očekávat, že to bude v příštím roce, ale výhledově se plánuje, že ty peníze půjdou trochu nahoru. Ale samozřejmě to musí projít tím dalším schvalovacím procesem, což jistě pochopíte, že dnes není možné, když máme tedy pokrácený rozpočet.
Má, prosím.
Já tedy děkuji za odpověď i za ten slib, že se pokusíte navýšit. Tak kdybyste to znovu zvážili.
Čas, pane poslanče. Já vím, že je těžké interpelovat někoho, kdo sedí za vámi.
Tak pro letošek je rozpočet uzavřen, tak letos to určitě nebude. To bych byla tady asi slibotechna, kdybych to slíbila. Ale příští rok se o to pokusíme.
Vážená paní ministryně, v plánu financování Digitálního Česka, který se nedávno objevil v informačním systému eKLEP, se objevil projekt ARES 2.0, který je naceněn na 400 milionů korun. Mě by velmi zajímalo, kde vaše ministerstvo bere tato hausnumera. Takže připadá vám přiměřené, že takto relativně jednoduchý systém stojí takovéto peníze a že vaše ministerstvo neustále zvyšuje odhady jeho ceny?
Prosím paní ministryni o odpověď.
NKÚ měl výhrady k tomuto, když kontroloval, ale měl výhrady, které někdy byly... se kterými jsem nemohla ani souhlasit, protože třeba měl názor, že by tam měly být i hrady a zámky, a to jsme se ohradili, že není administrativní budova. Tak jenom k tomu CRABu, protože si myslím, že to bylo velmi nefér od vás. A teď k ARESu. Následně byla však zpracována studie proveditelnosti, která obsahuje dvě reálné varianty řešení. První je varianta základní modernizace s maximální cenou 60 milionů a druhá varianta je zásadní modernizace s maximální cenou 212 milionů, která obsahuje pouze dvě datová centra.
Děkuji. Pan poslanec bude mít zájem o doplňující dotaz? Bude?
Finanční správa za loňský rok neuspěla až v 30 % případů. Co se týče statistiky přepočítané na hodnotu sporů, je výsledek ještě zajímavější. Finanční správě se zjevně přestává dařit u soudů a začíná čím dál více prohrávat. Vážená paní ministryně, jak to, že se Finanční správě přestává dařit vyhrávat spory u soudů? Jaká opatření chystáte, aby tento nepříznivý trend nepokračoval?
A když se podívám na delší časovou řadu od roku 2011, kdy mám ta čísla, každý rok poste počet sester poskytujících domácí péči. Takže opět faktor, který jednoznačně ukazuje na to, že je zájem poskytovat domácí péči.
Pan poslanec má zájem o doplňující otázku.
Děkuji panu ministrovi za poměrně obsáhlou odpověď. Nicméně nemohu souhlasit s jeho slovy, že tento segment není v krizi.
Děkuji za slovo. S tím se samozřejmě počítá. Není to segment, aspoň pokud vím, který by se řídil tabulkami. Ale ty peníze, které tam půjdou navíc, jednoznačně předpokládáme, že půjdou na navýšení platů sester. Takže musí ten nárůst odpovídat celkovému nárůstu všech segmentů.
Dalším v pořadí je pan poslanec Ondřej Profant s interpelací na ministra vnitra Jana Hamáčka.
Tento dokument je z důvodů možné nevýhodnosti případného vyhrazení obsažených komplexních informací utajen ve stupni vyhrazené. Pokud to zjednoduším, tak dnes integrovaný záchranný systém, jak jsem řekl, funguje na bázi systému Tetrapol, ten zajišťuje hlasovou komunikaci na frekvenci 380 MHz a má velmi omezené schopnosti přenášení dat.
Tak nevím, pane předsedo Michálku, jakou instrukci máte na mysli. Víte, že o něm hovořil i Ústavní soud. Takže nevím, kterou instrukci máte na mysli. Je to náhrada škody za nesprávné rozhodnutí orgánů veřejné správy nebo nesprávný úřední postup.
Pan poslanec Munzar mi sdělil, že tam je interní pokyn, takže bych byl možná rád, aby to bylo nějakým způsobem doplněno. A jestli byste nás mohla informovat o tom, jestli je to pravda, že tam je nějaký interní pokyn, který tuto záležitost upravuje, nebo podle čeho vlastně mají tedy dneska ti úředníci postupovat.
Rozhodně by ho nevydalo Ministerstvo financí. Protože Ministerstvo financí není výkladovým orgánem, je pouze legislativním orgánem. Výklad zajišťuje Generální finanční ředitelství.
Já jenom doplnění na pana poslance Michálka prostřednictvím pana předsedajícího.
Paní ministryně chce reagovat.
Nemohu teď na to reagovat, nemám ho v podkladech. Ale nevěřím tomu, že vyšel pokyn, aby se nerespektovalo rozhodnutí Ústavního soudu. Pokud vyšel nějaký pokyn, a samozřejmě to ověřím, tak maximálně v tom směru, že se ten problém řeší. A že jsou tam problémy typu, které jsem tu v této hodině naznačovala.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Pane poslanče, máte slovo.
Já teď budu asi stručnější, než jsem byl v předchozím případě. A de facto o zařazení tohoto bodu jsem požádal, abyste se mohli s interpelací a odpovědí na ni seznámit. Děkuji.
Děkuji, pane poslanče. Jako první je přihlášena paní ministryně financí.
Skutečně je tam jeden případ, který šetří orgány činné v trestním řízení. Já nevím nic víc, ani vědět nemůžu, ani paní generální ředitelka nic víc neví. Musíme vyčkat, až to řízení se dokončí. On podle mých informací, které jsem dostala od paní generální ředitelky, rezignoval. Rezignoval ještě k rukám bývalého generálního ředitele, takže dnes tu funkci nevykonává, údajně z osobních důvodů. Byla jsem o tom ubezpečena. A ten případ skutečně tam jeden šetřen policií je, ale nic víc k tomu nevím a neví to ani paní generální ředitelka. Vážená paní poslankyně, dámy a pánové, dotazujete se mě na narůstající počet soudních sporů daňové správy a nárůst počtu zahájených sporů i nárůst počtu sporů prohraných. A já čerpám z této oficiální zprávy Finanční správy. A rovněž tak Ministerstvo financí informuje veřejnost a zveřejňuje každý rok souhrnné informace i na toto téma ve zprávách o činnosti Finanční a Celní správy. Můžeme hovořit o tom, že se zvýšila rozhodovací činnost soudů, ale co do počtu žalob je aktuální stav v roce 2019 oproti roku 2018 prozatím stejný, respektive mírně klesající. Počet ukončených soudních sporů zásadně nekolísá. A teď poměr sporů fiskálně mezi Finanční správou a daňovými subjekty. Jednalo se totiž o odvody za porušení rozpočtové kázně, tedy o porušení pravidel příjemcem dotací, takže ne o typické daňové spory. Pokud ta data posuzujeme opravdu komplexně a se znalostí celé agendy, kterou logicky z toho článku nemůžete mít, kterou Finanční správa řeší, tak vidíme, že nedošlo k zásadnímu fiskálnímu zhoršení v neprospěch Finanční správy. Blíže potom jsou fiskální údaje o úspěšných žalobách a v rámci nich odvody za porušení rozpočtové kázně a DPH uvedeny v následující tabulce.
Má zájem, prosím.
Takže budeme sledovat vývoj a za rok se můžeme poptat, jak to tedy dopadá.
Děkuji. Paní ministryně bude odpovídat na doplňující dotaz. Prosím. Prosím pana ministra o odpověď.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Děkuji za ten dotaz, nebo interpelaci.
Legislativa je napsána, je v legislativním procesu. O té se budeme tady bavit. Na druhé straně já vám říkám, Finanční správa ušla obrovský kus cesty díky i kontrolnímu hlášení a zadržuje dneska - včera to bylo číslo 600 milionů. To je historicky nejnižší číslo. Dneska je to 600 milionů. Uvědomme si, že to je samozřejmě vynikající zpráva pro cash flow daňových subjektů. To znamená, nemáme tady princip obecné místní příslušnosti, takže daňovou kontrolu může provádět kterýkoli správce daně. Tím jsme vyřešili Prahu jako daňový ráj. To je obecný princip, který vyplývá z procesních předpisů, které upravují řízení soudní. Jak dodržet zásadu zákonnosti a respektovat daňový řád a na druhé straně vyhovět tomuto Ústavnímu soudu. A to je skutečně pro chytrou horákyni.
Nyní tedy faktická poznámka, pan poslanec Bělobrádek, poté faktická poznámka, Marek Benda.
Děkuji za slovo. My tady máme rozhodnutí soudu, nad něž není, protože to je soud Ústavní. To potom skutečně popíráme vůbec náš právní řád a naši správní soustavu.
Ale nemůžeme takto vykládat rozhodování Ústavního soudu.